Vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, kolegové. Dále vlastně navazuje na rozsudek Soudního dvora Evropské unie a požadavky na sjednocení postupu v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a odstranění nedostatků zjištěných v rámci vyhodnocení dosavadní aplikace právní úpravy obsažené v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Novela se tedy věnuje otázkám soudní spolupráce v rámci Evropské unie v trestních věcech. V rámci nařízení dochází k modernizaci struktury Eurojust. Uvidíme ještě v rámci dalších diskusí.
Nyní se s faktickou poznámkou přihlásila paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji, paní předsedkyně. Tento zákon, který se projednává nyní, byl vložen přibližně v polovině března letošního roku do systému a také organizační výbor ustanovil zpravodajem pana poslance Koláře. To znamená, nic nebránilo kolegovi, který dělal zpravodaje, se s tím seznámit a být připraven na dnešní jednání. Anebo doporučuji panu starostovi, aby jako já se vzdal funkce starosty. Já jsem se po složení poslaneckého slibu...
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já tady nebudu zabíhat do toho, co se stalo předtím. Provádějí se změny, jejichž účelem je sladění úpravy tam, kde je to vhodné, jak vůči členským státům Evropské unie, tak vůči například Spojenému království.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Nikoho takového nevidím. Přistoupíme nyní k hlasování.
Tak 98 hlasů při kvoru 50, také paní Richterová byla zvolena. Prosím o další hlasování pro pana Tomáše Řeháka. Prosím další hlasování pro pana Petra Šafaříka. Děkuji, to je v tuto chvíli čtvrtý zvolený kandidát. Kvorum je stále 50 a pan Šafařík získal 97 hlasů. Pan Voráč tedy nebyl zvolen. Pane předsedající, můžete ji ukončit.
Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 3. června 2022 na naší 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen po ukončení rozpravy a poté, kdy byl odhlasován návrh na tajnou volbu. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
Poté vás členové volební komise budou vždy pouštět k urnám tak, jak jste vlastně zvyklí u občanských voleb ve volebních místnostech, vždy v tom počtu, aby tam nebyl nějaký přetlak nebo větší počet lidí najednou.
Upozorňuji, že zítra nejpozději do 11 hodin je možné podávat přihlášky k ústním interpelacím. Zítra, to znamená ve čtvrtek 16. června 2022, budou od 9 do 11 hodin přítomni zde v sále pracovníci organizačního odboru, kterým můžete své přihlášky k ústním interpelacím podávat. Následně proběhne za účasti ověřovatelů jejich losování.
Tímto jsme se vypořádali s návrhy k výborům. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 15 dnů. V rámci schváleného pořadu přistoupíme k bodu dalšímu, bodu Z pověření vlády uvede předložený návrh pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ke stolku zpravodajů pak může dorazit zpravodaj pro prvé čtení. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Ano, jsou to digitální nástroje. Dobře, jestli...
Já se omlouvám, paní předsedající, jenom k hlasování. U hlasování číslo 120 jsem hlasoval pro, ale zlobilo asi hlasovací zařízení, mám tam nepřihlášen.
A jestli můžeme k úvodnímu slovu pana zpravodaje pro první čtení.
Děkuji za slovo. Je to snaha usnadnit podnikatelům, aby mohli rychleji zakládat obchodní společnosti. Já nepůjdu úplně do detailů, ale řeknu jednu věc, kterou považuji za podstatnou. Já chápu, že je tam potřeba ověřit, jestli není název právní firmy zaměnitelný, ale tam, kde to lze, by skutečně bylo potřeba to nahrazovat automatickým režimem, digitální identitou a dalšími podobnými nástroji.
Také děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Taťána Malá, a poté se může připravit paní poslankyně Iveta Štefanová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Návrh umožňuje plně elektronické založení kapitálových společností za využití vzorových společenských smluv a dále posílení využívání digitálních nástrojů v průběhu celého životního cyklu obchodních korporací. To znamená především možnost obchodních korporací zapisovat údaje do veřejného rejstříku a ukládat listiny do sbírky listin plně elektronicky a zřizovat pobočky v jiných členských státech plně elektronickou formou. Stejně tak podle návrhů má dojít k rozšíření údajů veřejně a bezplatně přístupných o všech kapitálových společnostech zapsaných v členských státech EU na internetových stránkách i k posílení výměny informací mezi obchodními rejstříky členských států. To je zásadní rozdíl oproti předchozí právní úpravě. Další navrhovanou změnou jsou nová pravidla bezúhonnosti pro výkon funkce člena orgánu. Současná právní úprava stanoví, že pro účely posouzení splnění podmínek pro výkon funkce člena orgánu obchodní korporace se vychází z definice podle živnostenského zákona. Není jasné v současné právní úpravě, jestli se jedná o odsouzení v prvním stupni soudního řízení, nebo musí jít o pravomocné odsouzení. Není zcela jasné, jakým způsobem navrhovatel dospěl k tomuto výběru trestných činů. Podle mého názoru by bylo vhodnější upravit tuto problematiku tak, aby se překážka navázala na protiprávní jednání osoby související s její činností jako člena voleného orgánu obchodní společnosti, nikoliv na vyjmenované druhy trestné činnosti nebo jejich skutkové podstaty.
Ke stanovení příslušnosti soudu k úkonům v přípravném řízení. Předmětem posuzování Ústavního soudu byla napadená ustanovení jednacího řádu státního zastupitelství, která řeší otázku příslušnosti státního zástupce. V úvahu tak přichází zejména určení příslušnosti soudu podle zbytkového kritéria, tedy podle toho, kde trestný čin vyšel najevo. Děkuji, paní předsedkyně. V takovém případě státní zástupce v průběhu tohoto vazebního zasedání navrhne ústně do protokolu přímo vzetí do předávací vazby nebo vzetí nejprve do předběžné vazby a po vzdání se práva stížnosti přeměnu předběžné vazby na vazbu předávací. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit ke sjednocení této roztříštěné praxe a k eliminaci rozhodnutí, která jsou v konečném důsledku nepřezkoumatelná. Identifikované nedostatky nelze odstranit jinak než novelizací příslušných částí zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty.
Přicházím s procedurálním návrhem. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji klubu hnutí ANO Tomáši Kohoutkovi za brilantní zpravodajskou zprávu na rozdíl od toho, co tady předvedl pan kolega z TOP 09 Kolář. Děkuji.
Prostřednictvím předsedajícího, příště požádám. Zopakuji, že paní poslankyně přednesla návrh na přerušení tohoto bodu na deset minut. Přivolávám kolegyně a kolegy z předsálí, abychom mohli hlasovat o daném návrhu. Eviduji zájem o odhlášení, proto vás všechny požádám o opětovné přihlášení vašimi identifikačními kartami. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme tedy faktickou poznámkou paní poslankyně Ožanové.
Děkuji. Víte, já jsem zpravodajkou více tisků. Dneska jsme byli svědky toho, jak nemá vypadat práce zpravodaje. Zpravodaj zjevně není s tiskem vůbec seznámen, proto navrhuji změnu zpravodaje.
Pane poslanče, já vás musím přerušit. Je 13.30 hodin, na kterou je pevně zařazen blok voleb, takže já v tuto chvíli budu muset přerušit jednání tohoto bodu v obecné rozpravě. Nyní jsme u bloku Volby. Já bych požádala předsedu volební komise, aby zaujal místo u řečnického pultu. budu konstatovat, že projednání tohoto bodu jsme přerušili 3. června na 25. schůzi a bod byl přerušen po ukončení rozpravy a poté byl také odhlasován návrh na tajnou volbu. U bodu Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře to bylo to samé. Také jsme přerušili tento bod 3. června na 25. schůzi a bod byl přerušen po ukončení rozpravy. Já bych požádala o klid v jednacím sále. A poté byl odhlasován návrh na tajnou volbu. Takže návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře - byla schválena tajná volba a bod je přerušen na uskutečnění tajné volby. To znamená, rozprava byla ukončena a zároveň předseda volební komise pan Martin Kolovratník navrhl, aby se konala tajná volba. Takže o tomto návrhu bychom v tuto chvíli měli rozhodnout. Zeptám se předsedy volební komise.
Potvrzuji tu rekapitulaci. Předchozí dva body byly opravdu, tak jak to běžně děláme, ukončeny, přerušeny k provedení tajné volby.
Děkuji, pane předsedo, takže já o tomto návrhu teď nechám hlasovat. Všichni víme, o čem budeme hlasovat, o uskutečnění tajné volby. Já si dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Takže návrh na uskutečnění tajné volby nebyl schválen. A já v tuto chvíli tady mám s přednostním právem - hlásí se pan Radim Fiala, ale mám už tady s přednostním právem přihlášeného písemně pana předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, takže v tuto chvíli mu s přednostním právem předávám slovo.
V případě, že bychom volební body nedoprojednali do 14.50, tak bude pokračovat 25. schůze těmito volebními body deset minut po skončení 26. mimořádné schůze.
Ano, pane předsedo, ještě chcete něco doplnit? Všichni víme, o čem...
Aby bylo všem úplně jasno, tak si dovolím ten návrh ještě doplnit - deset minut po skončení mimořádné schůze, a to i po 19., 21. i 24. hodině.
Zeptám se, všichni vědí, o jakém procedurálním návrhu budeme hlasovat? Takže já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo je proti návrhu? Návrh byl přijat. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda klubu hnutí SPD pan Radim Fiala. Pane předsedo, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, to, co jsem si myslel, že se tady nestane, tak se stalo.
Děkuji. Děkuji mnohokrát.
Souhlasím s vámi, že rostoucí ceny energií pro občany a pro firmy jsou velkým problémem nejen v České republice. Ruská invaze na Ukrajinu dopadá na ceny energií prakticky v celé Evropě. Správně jste řekla, že cenovou regulaci v energetice řeší Energetický regulační úřad.
Děkuji mnohokrát, pane premiére. Nyní se ptám paní poslankyně, zde chce položit doplňující otázku? Paní poslankyně, máte slovo. Nyní bych požádala předsedu vlády o odpověď.
Máme tady regulaci formou úředně stanovené ceny. Máme regulovanou část konečné ceny pro spotřebitele v oblasti cen za distribuci, tady to může stanovit Energetický regulační úřad. Do tohoto Energetický regulační úřad ani stát zasáhnout nemůžou. Vy ale víte, protože už jsme to veřejně oznámili, že uvažujeme o nějaké formě úsporného tarifu, který by zajistil část energie pro domácnosti za přijatelnější ceny.
Děkuji, paní předsedající. Moje otázka na vás bude možná malinko úsměvnější, nebude tak vážná, jako měla kolegyně přede mnou. Nevím, jak tedy funguje Praha.
Pane premiére, máte slovo.
Vážená paní poslankyně, děkuji vám za váš dotaz. Ptala jste si mě, jestli jsem někdy byl - nebo v poslední době byl - na nějaké pobočce České pošty. No tak ano, byl. Jenom chci říct, že otevírací doba na malých a středních poštách byla upravena v České republice jednotným způsobem. Navýšily se počty podle poštou realizovaných operací a tím se zvýšila hospodárnost malých a středních poboček. Klienti si v prodloužených odpoledních otevíracích hodinách mohou například vyzvednout uložené balíkové zásilky v době, kdy se vracejí odpoledne do svého bydliště. A tak bych mohl pokračovat.
Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, než odpovím na tu interpelaci, tak mi to nedá. Mně přijde, že se tady rozmohl takový nešvar. Nicméně teď k té otázce, která tady zazněla. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samozřejmě tématem, které je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí důležitým tématem. A samozřejmě, o čem je také důležité se bavit, je i otázka posílení tématu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni vzdělávání, především na úrovni středních škol.
Moc děkuji za vaši odpověď. Vy jste si tady tak nějak rýpl do kolegyň a kolegů, kteří tady nejsou, já si teď rýpnu do vlády. Chtěla bych se zeptat, jak vlastně tato problematika bude řešena vůči ukrajinským uprchlíkům v případě, když jsou zaměstnaní na DPP?
Děkuji a k reakci je připraven pan ministr.
K vaší otázce.
Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den skončili s tímto bodem, a současně bylo oznámeno, že se dnes po vyčerpání interpelací nepokračuje, že v 18 hodin končíme.
Znovu říkám, jsou tam pozemkové úřady, jsou tam archivy, 65 000 lidí. My si stěžujeme na to, že máme nedostatek kvalitních lidí, že nechtějí nastoupit na ta místa. A ještě mě mrzí, že tady není v tuto chvíli pan předseda klubu České pirátské strany. Děkuji mnohokrát.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jejich odbornost nezpochybňuji, ale to, že to byli odborní náměstci, neznamená, že se nestřídali jak apoštolové na orloji. Stejně tak si vzpomeňme, jak rychle se střídali hlavní hygienici. Paní profesorka Vašáková je špičková odbornice přes plicní problematiku, ale jako náměstkyně vydržela krátkou dobu. Pan profesor Prymula je jistě expert, ale také jako odborný náměstek vydržel krátkou dobu. Alespoň na zdravotnictví to tak je, jsou tam neskutečně pracovití odborníci, někteří ředitelé odborů jsou špičkoví pracovníci. A já bych to chtěl říct na konkrétním případě. Ano, jsou to političtí náměstci, ale jsou obrovským přínosem pro české zdravotnictví, pro mě a pro ministerstvo zdravotnictví.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo.
Já se omlouvám. Ta čísla, která jsou pro mě zásadní a která jsou v programovém prohlášení vlády, jsou tři. První číslo je 130 % objemu průměrné mzdy na jednoho pedagogického pracovníka. Ještě je nutno dodat, co je to ta průměrná mzda. Průměrnou mzdu beru při klasickém rozpočtovém cyklu.
Přistoupíme k další interpelaci paní poslankyně Jany Berkovcové. Rovnou řeknu, že pan Richard Brabec stahuje, a následovat poté tedy bude paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, ujměte se slova.
Pokud ano, jaké jsou kroky a konkrétní termíny k jejich řešení? Obyvatelé se ptají, kdo opraví a nahradí vzniklé škody na silnicích třetí třídy a místních jaroměřských silnicích, které tím, že není obchvat hotový, jsou již nyní v dezolátním stavu způsobeným nadměrnou dopravou. Děkuji vám za odpověď.
Také děkuji.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Většina dodací je snížena oproti roku 2021 přibližně o 25 % a to se stává v době, kdy sociální služby řeší velké problémy s vysokými cenami pohonných hmot, energií a mnoha dalších komodit. Takto ponížené poskytnuté dotace by pro některé poskytovatele byly v této složité situaci prakticky likvidační. Proto bych od pana ministra ráda slyšela nebo dostala písemnou odpověď, jaké plány má v oblasti financování sociálních služeb v roce 2022 a zda vzhledem k situaci se zvyšujícími se cenami energií a pohonných hmot budou naopak finance pro sociální služby navýšeny.
Děkuji za vaši interpelaci. Nyní pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Radek Koten.
Poprvé se pan ministr omluvil a já jsem to nechtěl nechávat na písemnou odpověď, tak jsem se také omluvil.
Nyní předávám slovo panu poslanci Radku Kotenovi s jeho interpelací, připraví se paní poslankyně Taťána Malá.
Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, kolegové poslanci, já bych měl několik dotazů na pana ministra. Tak nevím, jestli na nějakou ziskovou část a neziskovou část, nebo nevím, jak to vláda myslí?
Děkuji za slovo. Paní poslankyně Peštová mně to vzala, pane předsedo Žáčku, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Mluvíte o něčem, u čeho jste nebyl. A já připouštím, naše vláda jednala každý den. Byla taková doba, žádala si to ta doba. My jsme si ten luxus jednat jednou týdně dovolit nemohli a nebylo by to určitě správně. Ale teď budu mluvit k rezortu, který znám - Ministerstvo financí.